Vás naštvalo, že jsme to vymysleli my, a ne vy. A teď přicházíte pozdě. To si řekneme. Ale logicky, pokud někdo bude mít uvolněnou živnost a podnikání, tak nemůže žádat o kompenzační bonus. A k těm seveřanům a Skandinávcům. Jmenuje se to jinak. Je to také podílení fixních nákladů. A já jsem ho za to pochválil. když to udělá MPO tak je to dobře. Když to navrhne opozice v jiném zákoně, tak je to špatně? Chce se vláda podílet na úhradě nájemného tam, kde se nemůže podnikat, nebo nechce? A paní ministryně financí, také vicepremiérka té samé vlády, nám tady říká, že nechce.
To o tomhle není. To je o tom budoucím vývoji. Současný rozpočtový rámec, předchozí, byl také na kratší dobu. A najednou chytáte rozpočtový rámec na sedm let dopředu, který počítá s obrovským zadlužením tohoto našeho společného státu. A to si myslím, že je naprosto nepřijatelné i pro vás, protože vždycky jste se stavěli, jak říkám, k té rozpočtové odpovědnosti. Celá ta situace má ještě jiný rámec. Takovýto zákon, který zásadním způsobem zadlužuje budoucnost této republiky a budoucí generace, by měl být přijímán formou ústavního zákona a určitě ne ve stavu legislativní nouze. Ale nemůže být takovýhle zákon s takovými fatálními dopady do zadlužení této naší republiky přijímán ve stavu legislativní nouze. Ten zákon bezprostředně nesouvisí s opatřeními proti koronaviru, bezprostředně nesouvisí s touto pandemií a bezprostředně nesouvisí se současnou hospodářskou situací. To v žádném případě. Je to na sedm let dopředu.
Chtějí se k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Vostrá, případně zpravodaj menšiny rozpočtového výboru pan poslanec Ferjenčík?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale budiž, pokud Ministerstvo financí nesouhlasí, tak nechť navrhne řešení té únikové klauzule a ne návrh, který ten zákon plošně likviduje na sedm let. To je jeden aspekt. Jsem velmi rád, že konečně paní předsedkyně Zamrazilová může vystoupit, ale ona zatím nemohla vystoupit na vládě, kde se to schvalovalo, na rozpočtovém výboru, kde se to projednávalo, ve Sněmovně poprvé, kdy se to schvalovalo.
Jenom technicky. S náhradní kartou číslo 26 hlasuje pan poslanec Holomčík, s náhradní kartou číslo 23 pan poslanec Lubomír Volný. Otevírám rozpravu. Pan poslanec Kubíček s procedurálním návrhem.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Přivolal jsem kolegy z předsálí. Hlasujeme o tom, aby byla řečnická doba na každého poslance omezena na pět minut. Nyní je do rozpravy přihlášena paní předsedkyně Zamrazilová. Jenom pro upřesnění. Na paní předsedkyni se toto omezení nevztahuje.
Velice děkuji za možnost vystoupit na dnešním jednání Poslanecké sněmovny a pokusím se stručně shrnout argumenty, které vedly Národní rozpočtovou radu k nesouhlasnému stanovisku ohledně této novely zákona. A samozřejmě nezapomenu dodat - ještě před jakýmkoliv nástupem koronaviru. Prosím pěkně, jsou to samozřejmě všechno jen čísla, ale za těmi čísly stojí příběh. Je to příběh o tom, že stejně tak, jak se říká, že dobrý hospodář skočí přes plot pro pírko, tak tento hospodář může v opačném případě přijít o celý polštář po jednotlivých pírkách. Na to nedokážu odpovědět. Ale fakt je, že to zákonné pravidlo jsme de facto prolomili již před příchodem koronaviru.
On pracuje s pojmy, které neexistují, a říká věci, které nejsou pravda. To pravda skutečně není, spíše naopak. A když má uznaný ten diplom, pak může žádat o to, aby někde nastoupil. My jsme měli uchazeče, kteří předložili diplom, ke kterému se ta univerzita nehlásila. Měli jsme uchazeče, o kterých ona řekla, že u ní nikdy nestudovali. Měli jsme uchazeče, kdy jsme si vyžádali curriculum, co se tam učí na té fakultě, a zjistili jsme, že vůbec ne medicína. A my garantujeme to, že lékař, který pracuje v Česku, je lékař, který odpovídá svou kvalifikací tomu, co požaduje celá Evropa. Proto také naši lékaři mohou volně odcházet do zahraničí a nemusí dělat žádné další zkoušky. Ty činnosti jsou definované, je definována i doba toho vzdělávání a je definováno to, jak se to vzdělání získalo. Tady není nic. Tady my ho přijmeme a od začátku může dělat cokoliv? Když hovoříme o tom, že to je potřeba z důvodu covidové infekce - víte, co potřebují nemocnice? Potřebují lidi, kteří budou dělat triáž. To znamená, vybírat ty, kteří se mají vyšetřit a kteří mají jít na infekční oddělení nebo na normální. Triáž neuděláte, když neumíte jazyk, tak se s těmi lidmi nedomluvíte. A musí také něco vědět o té medicíně, aby věděli, proč ho nemůžou pustit na normální oddělení. To nemá vůbec nic společného s tím, jestli to oddělení potřebuje nějaké lidi. To jsou lidi, kteří jsou navíc proto, že je covidová infekce. Všichni ti, kteří chtějí pracovat, by pracovat mohli, jenom by se museli podrobit tomu, že po nějaké době budou skládat kmen a pak budou dělat atestační zkoušku. A to oni nechtějí! Nedomluvili se, neumějí česky? Nebo byli tak špatní, že to nedokázali? Že ty vědomosti neměli? Když pojedete do Ameriky, budete skládat celou medicínu znova, než vám ji povolí. A my tady pustíme lidi, o kterých ani nevíme, jestli tu kvalifikaci mají, protože jediné, co jsme řekli, že mají odpovídající vzdělání. Jak to zjišťujete, pane ministře? Jak to zjišťujete, že ho mají? Nikde to není. To je zcela v rozporu s tím, co je v našem zákoně. To je pojem, který definuje to, co musíte dělat, kdy tam musíte být. Ale odborný dohled, co to je? Musím tam být přítomen na tom pracovišti, když na někoho dohlížím, nebo můžu být doma v posteli? Odborný dohled je pojem naprosto vágní a matoucí a není akceptovatelný.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. A já sám jsem zde načítal ještě doprovodné usnesení, které by usnadnilo administrativu spojenou se vzděláváním i mladým českým lékařům, byť tedy v trochu jiném kontextu, tedy nejen z těch třetích zemí, jako původně předkládaný návrh. A byť to možná byl celkem i hezký příměr, tak jsem očekával nějaký detailnější popis toho konkrétního stavu, jestli ten boeing stojí na zemi, jestli letí, nebo padá. A možná je jedno, jestli tím příměrem budeme poukazovat na jednotlivé poskytovatele zdravotnické péče, nebo tím budeme myslet celé české zdravotnictví. Tu odpověď vlastně mělo dát ministerstvo, a my pak můžeme podle toho akčně jednat a případně i schválit legislativu, která to bude zachraňovat. Tedy kolika lékařů bez aprobací se to týká, kolika poskytovatelů by se taková změna týkala a podobně.
Vláda se rozhodla jít cestou toho limitu celého portfolia, navržených procent je 25 a podle výpočtů a předpokladů a zkušeností České bankovní asociace to znamená, že zhruba polovina těch žádostí by byla odmítnuta. A může nastat paradoxní situace, že úspěšnější v žádostech budou ti, kteří budou méně postiženi, než ti, kteří budou více postiženi a tu pomoc by potřebovali více. V tom případě to znamená zase podle odhadů České bankovní asociace, že by mohlo uspět až 65 % těch žadatelů. Pana zpravodaje bych chtěl poprosit, až bude připravovat proceduru, abychom v tomto případě postupovali logicky. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova - paní ministryně nebo zpravodaj? Jestli mě někdo poslouchá? Otevírám podrobnou rozpravu, do které je první přihlášena paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k doprovodnému usnesení k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky atd.
Další do obecné rozpravy pan poslanec Onderka.
Pokorně vás prosím, pojďme tento pozměňovací návrh společně podpořit.
Ale konkrétní podoba toho, jak to naplní, to doprovodné usnesení, by mělo zůstat na ní. "Poslanecká sněmovna
S přednostním právem se nejprve hlásil pan předseda Jurečka. Tak.
Děkuji za případnou podporu.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Tento pozměňovací návrh si klade za cíl, aby byly na webu transparentně zveřejněny základní údaje o příjemcích bankovních úvěrů, které jsou zajišťovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, k čemuž jí stát poskytuje vysokou finanční záruku. Zájem na zveřejnění údajů o těchto příjemcích plyne ze skutečnosti, že státní finanční záruka je poskytována z peněz daňových poplatníků. Proto by tedy mělo být i zřejmé, u koho tyto prostředky končí.
Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Prosím, máte slovo.
Tak děkuji za slovo, pane předsedo. Já to ještě jednou zopakuji. Byla i pro nás složitá, protože jsme nenašli žádný vzor, ze kterého bychom se mohli odpíchnout. Hledali jsme zahraniční vzory. Tam jsme se nechali inspirovat. Já jsem třeba apelovala... Takže toto byla jedna věc, za kterou jsme si stáli, aby skutečně ty firmy byly takto rozsortýrované, protože hlavně ty malé a střední mají největší problémy. A malá a střední firma i podle evropských pravidel je firma do 250 zaměstnanců. Protože já jsem pořád měla podmínku, aby na tu část záruky, kterou poskytne stát, aby tam ten úrok byl výhodnější. Prostě toto jsem po týdnu vzdala, říkám to upřímně, protože jsme se nebyli schopni domluvit, jak to udělat, protože prostě dva úroky na jeden úvěr není možné mít, to jsem pochopila. A tak dále.
Živnostníci. Mimořádná opatření vlády ale nejsou klasickým rizikem podnikání, proto jsou nutná další opatření a další dostatečné mimořádné kroky ze strany státu, aby za prvé tyto ekonomické subjekty ekonomicky přežily nouzový stav, a za druhé, aby po skončení krize pouze neplatily vzniklé dluhy a závazky, ale také mohly nakupovat, zaměstnávat a opět investovat do rozvoje podnikání. Jedině tak se naše ekonomika opět rozeběhne. Je to dostatek disponibilních finančních prostředků a prevence proti druhotné platební neschopnosti a také určitá, řekněme, administrativní náročnost a byrokracie spojená s dosavadními programy, jako je přímá podpora Antivirus, pro kterou také potřebují firmy dostatek prostředků, a COVID, která je ale podporou nepřímou, která mnohdy vede k tomu, že po skončení mimořádných opatření může dojít ke kumulaci dluhu na straně podnikatelských subjektů. Na ten první problém reaguje můj pozměňovací návrh, který je alternativou, pokud by neprošel společný návrh na odsun splatnosti DPH, jak to tady předkládal pan kolega, vaším prostřednictvím, Jurečka, a tím je varianta odložit splatnost DPH za březen až červenec do konce tohoto roku. Odklad DPH jako efektivní opatření doporučuje mnoho ekonomů včetně například KoroNERVu. Mnohdy je totiž efektivnější lidem peníze nechat, než je složitě vybírat a přerozdělovat. A v dnešní situaci je to pro mnohé otázka bytí i nebytí. Můj druhý pozměňovací návrh rozšiřuje možnost kompenzačního bonusu i na mikropodniky, drobné podniky, které mají do devíti zaměstnanců včetně, tedy včetně třeba jednočlenných eseróček. Jsou to mnohdy malé rodinné podniky, na kterých je závislé živobytí celé rodiny, nebo jsou to třeba malé hospody, kavárny, malé butiky a podobně. Je nutné si uvědomit, že kompenzační bonus nenahrazuje plat, ale je to pomoc pro podnikání, pro OSVČ, aby mohly platit své základní náklady. A i kdyby podporu získaly, stejně musí mít prostředky na ostatní náklady. Smyslem podpory nemá být hnaní ekonomických subjektů do dluhů, ale umožnit jim jejich přežití a rozvoj jejich činnosti po skončení mimořádných opatření. Proto navrhuji podporu rozšířit i na tyto mikropodniky. Je to logické. Je efektivnější dnes něco oželet než mít dlouhodobou zátěž a výpadky státního rozpočtu.
Pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Škoda, že nepodpořila už návrhy opozice, aby ten bonus automaticky trval déle, nicméně i tohle je řešení, které nakonec těm potřebným pomůže. Takže rozhodně vítáme ten tisk jako celek a určitě ho podpoříme i za předpokladu, že neprojdou naše pozměňovací návrhy, přestože si myslíme, že by tomu tisku prospěly. Podáváme čtyři pozměňovací návrhy, některé z nich spolu s dalšími stranami a dalšími poslanci. My si uvědomujeme, že tato skupina by neměla dostávat tak velkou podporu jako živnostníci, a proto navrhujeme 300 korun na den oproti pětistovce na den, kterou dostávají živnostníci. Takže toto je jeden pozměňovací návrh, kde vás žádám o podporu. Dále navrhujeme podporu pro jednočlenná eseróčka za určitých podmínek. Chceme to vrátit před ten nešťastný pozměňovací návrh, který přijala Sněmovna minule, když jsme toto projednávali. Doufám, že aspoň tahle drobnost by mohla projít, přece jenom to budou tisíce lidí, co dík tomu získají nárok na podporu. Na mě se obracejí lidé s tím, že jim to Finanční správa zamítá. Ona tvrdí, že nárok mají už dnes.
Není to pořád stejné. S čím delší dobou to finanční zatížení, finanční ztráty jsou prostě vyšší.
Škrty, o nichž předkládací a důvodová zpráva hovoří, zdaleka nehrozí v tom uvedeném objemu, protože skutečně na vině bude ten doběh hospodářského cyklu. A o ten je pravidlo strukturálního deficitu osvobozeno. Navíc připomínám možnost jednorázových opatření, o kterých se tady hovořilo. Je to evidentně právní spor, nebo nejistota. Budeme mít ale mnohem vyšší výchozí zadlužení, blíže k té dluhové brzdě, a tedy mnohem horší startovací pozici. Letošní rok, kdy dluh prolomí hranici 2 bilionů korun, nechávám záměrně stranou, protože rozumím tomu, že je potřeba jednat rychle, efektivně a dostat do ekonomiky peníze. A moc děkuji za to, že jste mě vyslechli. Všem jsem vám zaslala materiály, které přinášejí argumenty, že státní rozpočet lze sestavit i bez přijetí novely. Chtěla jsem vás pouze prosím seznámit s širším kontextem našeho stanoviska. Dámy a pánové, moc prosím, zvažte důkladně své dnešní rozhodnutí, byť se může zdát být v záplavě všech těch materiálů, se kterými se denně potýkáte, a všech těch změn, které padají na vaše bedra, může vám to připadat jako drobná právní úprava. Jde ale o mnohem závažnější záležitost, která by mohla velmi negativně ovlivnit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
A já bych si to tedy jako předsedající rád teď vyjasnil. První je přihlášen s faktickou poznámkou pan předseda Jurečka, ten má samozřejmě i přednostní právo. Nebo je to možná omyl? Tak se ptám, zda ta dohoda platí, či nikoli. Nebo je to něco procedurálního, pane poslanče?
Já se moc omlouvám, pane předsedající, že jsem to nestihl, ale nechal jste hlasovat tak rychle. Já si myslím, že návrh pana poslance Kubíčka byl v tomto případě nekorektní a že se o něm hlasovat nemělo. Třeba zvládneme tuhle rozpravu bez něj, to není problém. Ale o omezení rozpravy nad rámec jednacího řádu tam není řečeno nic. Já teď nechci revokaci usnesení. Pořád se někam ženeme a občas děláme chyby.
Nepochybně se ve stavu legislativní nouze nacházíme i nyní. A i o tomto tisku jsme rozhodli o zkráceném jednání. To rozhodnutí trvá.
Paní ministryně argumentovala tím, že pokud se tento návrh nepodaří prosadit, tak budou nutné škrty a samozřejmě také navyšování daní a to Ministerstvo financí ani vláda nechce. Je samozřejmě jasné, že rozvolnit pravidla, která by bránila nadměrnému zadlužování státu v době koronavirové, by se zdálo býti samozřejmě logické, protože nelze vyčítat vládě, a my to také podporujeme, že chce zajistit dostatek peněz na podporu živnostníků a firem, které byly zasaženy ekonomickými dopady pandemie. Potřebné finanční prostředky si ovšem vláda může obstarat i podle stávajícího zákona. Obsahuje takzvané únikové klauzule a institut jednorázových a přechodných opatření. A při využití těchto opatření je možné rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti na omezené období. Z toho tedy vyplývá, že rozpočet na rok 2021 i na roky následující by tedy bylo možné sestavit i bez novelizace tohoto zákona. Ještě jednou opakuji, že nás velmi mrzí, že tato úprava nebyla konzultována s Národní rozpočtovou radou, a to z toho důvodu, že právě ona rada má dohlížet nad dodržováním pravidel rozpočtové odpovědnosti. A právě Národní rozpočtová rada označila za nepříliš racionální zakotvení hodnoty 4 % HDP strukturálního deficitu na rok 2021 přímo do zákona. Důvody uvádí následující.
Dělám to nerad, ale musím se obrátit ke své předřečnici, protože nemluvila pravdu. Ten zákon není o tom, že zaměstnáme někoho, kdo už je zaměstnán. Ten zákon říká, že zaměstnáme každého, kdo má z jiné země vzdělání odpovídající lékařskému vzdělání. Já jsem od té doby, co tohle zaznělo, dostal už tři žádosti absolventů, že chtějí k nám nastoupit. Jedná se o ty, co chtějí přijít. Ti, co pracují, pokud jsou tak schopní, jak říkáte, já se s nimi setkal, už mám jednu, která odešla do privátní praxe, to jsou lidé normálně vzdělaní, normálně to umějí, jako naši lidi se museli prosadit ve světě. Ale ti, co toto chtějí, jsou ti, kteří pracují a nejsou dobří. A ty pustíme pracovat normálně s našimi pacienty? Nezlobte se na mě, to fakt nejde. Ten zákon neříká, že se to týká lidí, kteří pracují! Ten zákon říká, že každý, kdo není z Evropské unie, může u nás nastoupit do nemocnice! Nic jiného neříká. Nic jiného tam není.
Nyní vystoupí na faktickou paní poslankyně Karla Maříková a připraví se pan poslanec Vlastimil Válek.